Nyní pan poslanec Volný také k faktické poznámce.
Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana kolegu Uhlíka, ať váží slova, jestli tady řekl, že k neutrálnímu stanovisku byl někdo z Ministerstva financí donucen. Je to velice silné vyjádření.
Nyní tedy máme vyčerpány faktické poznámky. Á, vidím ještě pana kolegu Jaroslava Zavadila, který chce zklidnit na závěr rozpravy rozbouřenou hladinu.
To je mi líto!
Pokud není žádná jiná přihláška do rozpravy, rozpravu končím.
V tom případě přistoupíme k hlasování o bodu B1.B - neboli body 1 a 2 návrhu paní poslankyně Markové. Dvakrát negativní. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat.
Dále bychom hlasovali o bodu C, to je pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, který tady před chvílí zdůvodnil.
V tom případě, jakkoliv se mohu podivovat, tak zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Myslím, že je to poměrně jednoduché. Přikročíme rovnou k pozměňovacímu návrhu. Z přítomných 150 pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat za rozpravu, která tady zazněla. Zaznělo tady mnoho argumentů - některé byly pozitivní, některé byly negativní k tomu návrhu a k jeho úpravě formou komplexního pozměňovacího návrhu. Nic proti tomu jako předkladatel nemám, i když bych upřednostnil tu variantu, že pokud nejsou pozměňovací návrhy, měli bychom postoupit do třetího čtení a rozhodnout hlasováním o tom, jaký ten návrh, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, je.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla jenom všem poděkovat za spolupráci při tvorbě tohoto pozměňovacího návrhu hlavně Ministerstvu financí, se kterým jsme tento pozměňovací návrh připravovali. Myslím si, že bychom měli dát hlasovat.
Tak, ano, to je váš úkol, paní zpravodajko, připomenout mi, že v průběhu rozpravy padl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, jestli jsem dobře zaznamenal minimálně dva diskutující. O návrhu, který padl v rozpravě - vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 297, které jsem zahájil. Návrh nebyl přijat. Znamená to, že mohu ukončit druhé čtení. Takže děkuji vám.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Jsou to pozměňovací návrhy paní poslankyně Markové a týkají se odborné údržby a opravy zdravotních pomůcek. Stanovisko pozitivní.
Kladné. Tento návrh byl přijat.
Další hlasování je o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro zdravotnictví.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Všechny pozměňovací návrhy byly hlasovány a nyní bychom měli přejít k návrhu zákona a hlasování jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zdravotnických prostředcích, podle tisku 87, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Kdo je proti tomuto návrhu? Já konstatuji, že jsme s tímto zákonem vyslovili souhlas a děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Pan předseda Mihola s přednostním právem, protože faktickou v této fázi nelze uplatnit.
Jenom technická věc, nebo z jiného soudku, bych řekl. Tam někdo - a teď už vidím, že to někdo zase sundal - byl nějaký burčák nebo nějaké takové pitivo. Je to zajímavá situace.
Tak já prosím pana předsedu Miholu, aby to zlikvidoval. Protože pokud je to skutečně burčák, tak by to také nemuselo dopadnout úplně dobře a museli bychom uklízet sněmovnu. Prosím pana předsedu klubu KSČM.
Nicméně respektuji hlasovací většinu.
Pan ministr Němeček může zůstat a prosím pana zpravodaje, pana poslance Volčíka, aby také zaujal místo. Otevírám v této věci rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Pane zpravodaji, prosím, vzhledem k tomu, že je pouze jeden pozměňovací návrh, tak to bude celkem jednoduché. Nejprve budeme tedy hlasovat o onom pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku. Zeptám se na stanoviska. Děkuji panu předsedovi Vyzulovi za ochotu. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Hovorky.
To by byly všechny body, které bychom na této schůzi projednali, a všechny zbývající navrhuji, abychom hlasovali, že vyřadíme z programu schůze. Máme pevně zařazené body.
A to je všechno?
Chci potvrdit, že jsme včera večer po nějakých dlouhých jednáních tuto dohodu uzavřeli. To je opravdu přístup, který takové dohody torpéduje. No protože to zředil svými a na naše se nedostalo. Ale my jsme to slíbili, my to dodržíme.
Dovolte, abych tlumočil, kolegové, vládním poslancům, a především předsedům vládních klubů velmi podobné stanovisko. On to doporučil výlučně opozičním poslancům. On řekl, že by taky někdy bylo dobré, kdyby opoziční poslanci vyšli ze Sněmovny a šli mezi normální lidi. Opoziční poslanci v té době pomáhali panu premiérovi, jeho vládě, schválit a prohlasovat zákony, které on a jeho ministři pokládali za nezbytné. Patří k našim zásadám dohody dodržovat.
Pane předsedající, děkuji za slovo.
Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že víme, o čem hlasujeme. To za prvé. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Sklenáka na vyřazení všech ostatních bodů kromě těch, které byly zmíněny. Prosím pana ministra průmyslu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, stejně tak jako pana zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Radima Holečka. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zeptám se, zda si pan ministr nebo pan zpravodaj přejí závěrečná slova. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
Pěkné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Já bohužel musím reagovat na některé včerejší výroky pana premiéra. Pan premiér ve Sněmovně lže, protože se omlouvá z pracovních důvodů a jeho pracovní důvody včera žádné nebyly. Byl na třech mítincích sociální demokracie. Za pracovní důvody by se dalo označit až večerní otvírání Technologického centra v Ostravě. Lžou i stránky vlády, které říkají, že včera měl na programu pan premiér pokračování 17. schůze Poslanecké sněmovny. Jediné, kde se dočteme pravdu, jsou stránky sociální demokracie. To je jeden problém, ale to je věcí a odpovědností pana premiéra, aby si uvědomil, že jeho práce je práce premiéra a zákon o jednacím řádu Sněmovny mu jasně říká - a je to zákon a jako premiér by ho měl dodržovat první -, že v určenou dobu, kdy zasedá Sněmovna, ve čtvrtek od do má být tady a odpovídat poslancům. A v této situaci nám vzkázal pan premiér, že nemáme jenom sedět ve Sněmovně, máme vyjít ven, abychom viděli, co si myslí opravdoví lidé! Tak já vám, přátelé, doporučuji, ukončeme dnešní jednání Sněmovny a pojďme vyjít mezi lidi! Navrhl nám to pan premiér!
Takže v tom případě je to procedurální návrh na ukončení - nebo přerušení?
Děkuji.
Ano, takto je to hlasovatelné. Kdo je proti tomuto návrhu?
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Pan zpravodaj? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Prosím pana ministra zdravotnictví a pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Krákora. Nechce.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám všem hezké dopoledne a otevírám rozpravu.
Děkuji, pane předsedo. Takže prosím vás, pane předsedo, dejte hlasovat o legislativně technické úpravě, pozměňovací návrh C pana poslance Kostřici.
Takhle se houpat dá, takhle už je to problém.
Já mám pocit, že z toho se jinak nedostaneme než postupem, který navrhl pan předseda Kováčik. Registruji námitku pana poslance Kováčika proti mému postupu. To znamená, já zahájím hlasování o námitce proti mému postupu ve věci hlasovatelnosti tohoto návrhu. Chcete, pane zpravodaji, ještě jednou říci, o čem to je, nebo už to bylo dostatečně ozřejmeno?
To je celý ten pozměňovací návrh.
Necháme tedy hlasovat o této legislativně technické úpravě.
Pane předsedo, hlasování nebude složité.
Ano, to je celkem jasná procedura. Zeptám se, zda má někdo námitky proti takovémuto postupu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Dále máme pozměňovací návrh uvedený pod písmenem C pana profesora Kostřici.
Děkuji za slovo. Historici mi potvrdí, tedy myslím skutečné historiky, že nikde na světě žádný komunismus dosud nikdy nebyl - reálně. Pojďme pracovat podle našeho poslaneckého slibu, čili ve prospěch občanů a ve prospěch této země. Nechme těchto planých řečí a planých hádek.
Kam vedla politika možného po roce 1968, když pan Dubček schválil pendrekový zákon. Takže prosím, KDU-ČSL se povedl největší morální lapsus za posledních deset let.
Máte slovo.
Dámy a pánové, tato vystoupení bývají označována za faktické poznámky. Tak já bych se rád vrátil k tomu předmětu, o kterém tady bylo mluveno a hlasováno, to je ke služebnímu zákonu. Ano, přes obstrukce a předčítání nezáživných textů jsme se propracovali k něčemu, co se označuje jako kompromis a nevyhovuje to nikomu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na mého kolegu Petra Adama i délkou, budu také stručný jako kolega Petr Adam. Po tom, co trošku vyprchalo překvapení z toho, co jsme viděli na tabuli, jak které politické subjekty hlasovaly, tak jsem si říkal, jestli to je, nebo není překvapení, jak hlasovala strana KDU. A s odstupem času musím říct, že to bohužel překvapení nebylo.
Pan kolega Pilný říká, že se mu to nelíbí, že sdílí stanovisko pana poslance Jandáka. A teď jste přispěli k tomu, aby ta rakovina na organismu české společnosti bujela dál, protože všichni ti, kteří dosud, a právem, byli v opovržení a byli zalezlí, protože věděli, co způsobili českým svobodomyslným lidem, tak vylezli a dobývají se na nejvyšší posty ve správě naší země. Jeho práce a práce jeho strany, mě utvrzuje v tom, že si z názvu této strany škrtám KDU, zůstává mi ona ČSL.
Děkuji.
Pokud byste udělil dalšímu slovo, tak vznáším námitku.
Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Němcová se hlásí s faktickou poznámkou? Můžeme pokračovat v hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, je tomu tak, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 152 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval, omluvu pana poslance Pavla Šrámka, který se omlouvá z dnešního jednacího dne předsedovi Poslanecké sněmovny. Ještě předtím paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím.
Přítomných je 151 poslanců, pro návrh bylo 77 poslanců. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek.
Zcela jistě nebude mít problém ani v Senátu ani na Hradě, takže teď jste rozhodli o tom, že bývalí agenti StB mohou být členy vlády. Při minulém hlasování o zákonu o státní službě jste rozhodli o tom, že Vysoká škola SNB před rokem 1989 je pro účely služebního zákona srovnatelným vzděláním s Univerzitou Karlovou. Náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení je bývalý důstojník Státní bezpečnosti. Mandátový a imunitní výbor této Sněmovny se pokusil zakázat použít legitimní výraz komunistický fízl. Kam až do chcete dotáhnout?!
Děkuji za slovo. Pořád mluvíme jenom o agentech StB. Ale my jsme schválili úplně něco jiného. To je třeba říci. Já toho nelituju, že jsme stáli po boku bývalého ředitele. Takže tu podporu neodvolávám. Jenom říkám, že já osobně jsem velmi zklamán, že on a jeho straničtí kolegové dodali ty rozhodující hlasy.
Přeji, pane předsedající, paní a pánové, hezký dobrý den, páteční dopoledne. O služebním zákoně se hlasovalo podle té původní dohody. Takže aby bylo jasno, nechceme vzbouzet strašáky minulosti. Tak celou tu věc znehodnotíte a zbouráte. Nepřipadá mi to úplně fér ani vůči těm, se kterými jste ty dohody učinili, ani vůči občanům České republiky. Co si potom mají myslet o pevnosti dohod, na druhé straně o věrolomnosti a o tom, že vlastně tady nic nemusí platit, žádná pravidla nemusejí být dodržována a že se všechno dá účelově překroutit? Možná to je návaznost na tu včerejší diskusi. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to, co jsme tady před chvilkou slyšeli, chápu jako součást předvolebního boje , protože jsme 14 dní před volbami. Já tomu velmi dobře rozumím, protože úloha opozičního politika je prostě taková.
Ale proč s tím nepřišli sami, když oni vědí, že to bylo přepálené, že to bylo nemravné? I když vůbec se nechci zastávat těch, kteří neplatí pojištění. Pokud to teď vrátíme a zastavíme, tak tady zase další dva tři roky bude prolobbován tento naprosto nelogický systém.
Děkuji panu poslanci Volnému.
Děkuji za slovo jako předkladatel. Ono nejde o ty polopřevody jako takové. To je pravda. Ale vznikají neplatiči i z jiných důvodů. Jinak tu povinnost nemáte. Když s ním nevyjedete, tak zkrátka platit nemusíte. To je evidence registru vozidel a evidence toho, co jsem říkal já, zaplacených zákonných pojištění. A ještě abych uvedl na správnou míru to, kdy se platí. Prosím, vy když nezaplatíte zákonné pojištění a nechytí vás při provozu Policie České republiky, tak vy nejdete do správního řízení. Vy neplatíte ani tu sankci pokutu. Vy můžete pouze čekat na to, zda vás přichytí Česká kancelář pojistitelů a vybere příspěvek do garančního fondu. Který ale není dneska zdrojem toho, aby to sloužilo k úhradám!